Zboží, které může zákazník koupit například v České republice, podléhá zdanění, takže se tato výjimka, která se váže na dovoz zboží, neuplatní a DPH z tohoto zboží se odvádí. Zavedení nových dovozních režimů pro zboží v hodnotě do 150 eur, které zjednoduší plnění povinností souvisejících s dovozem zboží. Sjednání dohody je završením dlouhodobých vztahů Evropské unie, Evropské komise a členských států EU o nalezení společného postupu při ukončování platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, které jsou s právem EU neslučitelné. S dohodou nakonec vyslovilo souhlas 23 členských států EU, ostatní hodlají řešit situaci bilaterálně. Jedná se o Finsko, Švédsko, Velkou Británii, Rakousko a Irsko. Sjednání dohody je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a s ostatními součástmi právního řádu, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU. Samotná dohoda již vstoupila v platnost dne 29. srpna 2020, tedy 30 dnů poté, co byla schválena dle příslušných vnitrostátních procesů dvěma členskými státy EU, které jsou smluvní stranou dohody. Těmito státy byly Dánsko a Maďarsko. Ve vztahu k přechodným opatřením probíhajícím a ukončeným rozhodčím řízením, obsaženým v části 3 dohody, lze dále konstatovat, že tato se týkají 17 ukončených a 4 probíhajících rozhodčích řízení. Přechodná opatření pro probíhající rozhodčí řízení lze použít pouze v případě zájmu investora a za současného ukončení či suspenze rozhodčího řízení. Ve všech případech Česká republika rozporuje tvrzení žalobců rozhodčích řízení a lze předpokládat, že by tuto pozici Česká republika přijala i v rámci strukturovaného dialogu, pokud by jej zahájila.
Je přítomen? Není přítomen.
Děkuji.
Hlasování číslo 8, přihlášeno 91 poslanců, pro 73, proti žádný.
Děkuji, kolegové, za mohutnou důvěru a vám, pane předsedající, za slovo. Já jenom stručně konstatuji, že zahraniční výbor se bude zabývat touto směrnicí, takže doporučuji, aby bylo postoupeno zahraničnímu výboru k projednání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD nepodporuje implementaci a ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod a investicích mezi členskými státy Evropské unie. Jsme proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí a ani hájit nemohou. Proto navrhujeme zamítnutí tohoto tisku.
Tady bych si znovu u tohoto tisku dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednání na 30 dní.
Nikoho dalšího nemám, takže končím obecnou rozpravu. Má někdo jiný návrh? Kdo je pro zamítnutí?
Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Faktická poznámka pan poslanec Brázdil. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný.
Tak poněkolikáté. Já tomu nerozumím. Já v tom oboru nemám vzdělání. Vy lékaři se neumíte na covidu domluvit. Neumíte se domluvit ani na vakcinaci. Jediný ten rozdíl - to není, jestli většinový, nebo menšinový. Tak to prostě je. Protože tady jedna skupina lékařů nechce mluvit s tou druhou. Já tady nejsem jako Lubomír Volný, který při svém pedagogickém vzdělání vám tady vykládá, jak máte léčit. To v žádném případě ne. Já jsem tady teď jako zastupitel, zástupce někoho, kdo nesouhlasí s vládní politikou. A ten dotyčný, ti lékaři a ti vědci vznášejí ty argumenty ke mně jako k člověku, kterého si zvolili. Oni mi nedali hlas ve volbách. Ale teď z těch zastupitelů, nás občanů, kteří tady jsme, tak si vybrali mě jako ten svůj hlas. A já tady zastupuji je. A chci, aby oni tady mohli vystoupit. Takže to není o tom, že Lubomír Volný tady vynáší nějaké medicínské soudy. Já tady přináším odborné informace lidí v jejich zastoupení, které vy nechcete vyslechnout přímo. A ti, kteří mají většinové mediální názory, zašlapali tyhle odborníky do bahna. A krásnou ukázkou jsou ti, kteří prostě odmítají těm lidem dávat tu vakcínu. A prostě ta důvěra veřejnosti v to bude postupně klesat a ta veřejnost se bude štěpit, tak jako vy budete bránit té diskusi.
Pokusím se ještě odpovědět na několik otázek nebo podnětů, které tady zazněly. Možná bych začal tím, že tady znělo něco ve smyslu, že očkování bude pro někoho povinné, nebo pro děti povinné a tak dále. Takže tady by to neměl být problém. Jsou to vlastně samoplátci. Ta data zkrátka v tuto chvíli nemáme a bylo by asi neférové tady něco takového fabulovat. Já si myslím, že pokud najdeme shodu, tak by to mohlo být ještě schváleno i v tomto volebním období, možná i v rámci nějakého zkráceného řízení. Beru si to jako jeden z prioritních úkolů. A to je snad vše, pokud jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám. Jinak, pane profesore Válku prostřednictvím pana předsedy, platí to, že jde o zákon o veřejném zdravotním pojištění.
Může k tomu využít různé cesty. Obě dvě ty cesty jsou extrémní a je třeba hledat nějaký kompromis, který je ku prospěchu těch pacientů, zvlášť chronických pacientů, pacientů, kteří bydlí, řekněme, v malých vesnicích, kteří bydlí na samotách. Jsou země, kde jiná řešení nejsou možná. Telemedicína vlastně umožňuje něco mezi tím. Bylo by škoda ji pohřbívat. Na druhé straně nesmíme přeceňovat její význam. Tím bych si dovolil skončit, ať už nezdržuji, a jenom prosím tyto tři dotazy, já je pošlu písemně, kdyby byly brány na zřetel. Zvlášť mi jde o ten zákon, protože ten si myslím, že je naprosto zásadní pro další rok pro ty, co se chtějí nechat očkovat, což doufám, bude většina mých spoluobčanů. Chráním ty, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou, a to je část pacientů. Ti pacienti sami chodí v rouškách. Chráníme je před všemi nemocemi a covid je jedna z nemocí, před kterými bychom je měli chránit. Já tím, že jsem naočkován, nechráním sebe - co na mě záleží? Pak je třetí důvod očkování, což je třetí část odpovědi na tu otázku. Zase tomu můžeme věřit, nemusíme, ale u státnic, pokud odpovíme jinak, tam máme problém a dostaneme náhradní otázku. Na závěr si dovolím prosbu, respektive poznámku. Jsem si vědom, že profesor Chlíbek, ale i profesor Beran jsou členové výboru této společnosti. Řada těch jmen, co tady padá, jsou členové Společnosti pro epidemiologii a radiologii. A to by měli být ti, kteří budou říkat oficiální stanovisko této odborné společnosti. To byl jejich názor a je to naprosto legitimní, protože každý z nás má nějaký svůj názor. A ty odborné společnosti ale musely říct konsenzuální názor toho oboru. Často ty diskuze byly daleko tvrdší, než jsou diskuze v Poslanecké sněmovně. Protože každý jsme měli nastudovanou literaturu, každý jsme měli svoji zkušenosti, svoje znalosti, každý jsme byli přesvědčeni o své pravdě, ale nezbývalo, než dospět k nějaké shodě, a předseda odborné společnosti pak prezentoval názor Radiologické společnosti. Protože my tady máme důstojnou reprezentaci odbornosti a to je výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii.
Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.
Tady už několikrát nejenom na mě zaznělo, že někdo lže. To znamená, že mi nejdřív nebylo doporučeno, abych se očkoval, pak mi to doporučeno bylo. Teď mi přistála SMS, že člověk s touto diagnózou má úplně stejnou zkušenost. Nebylo to tak, že by to bylo za tři měsíce, ale já mezi těmi dvěma návštěvami jsem skutečně tento posun zaznamenal. Je zcela logický, je zcela normální, je zcela standardní, tak jak v medicíně probíhá. Ale dovoluji si to slovo tady použít.
Přerušuji tento bod před otevřením obecné rozpravy. A byl to poslední bod této schůze, tak tedy současně musím přerušit tuto schůzi, neboť nemůžeme pokračovat v jejím projednávání.
Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 105. a 93. schůzi. schůzi, vyčerpali jsme pořad 102. schůze, kterou tímto končím.
Já si myslím, že dnes už můžeme s jistotou říci na základě té zkušenosti, že skutečně očkování brání zaplnění kapacit nemocnic, zejména u těch intenzivních lůžek. Takže tady už skutečně není sporu o tom, že očkování v tomto směru brání rozvoji té nemoci zejména v tom těžším průběhu. Určitě nás čekají přípravy na podzimní očkování. Nesporně bude nutné, abychom zahájili výběr distributora, respektive zdravotní pojišťovny aby zahájily výběr distributora na vakcínu Comirnaty. Pokud jde o distributora na ostatní očkovací látky, tam probíhá dokončování zadávací dokumentace. Zatím nemáme tu finální informaci. To si myslím, že asi na úvod, doufejme, ta informace, stačí a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy.
Omluva paní poslankyně Věry Kovářové platí až od odpoledne.
Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Řeší se to samozřejmě na všech možných úrovních včetně už teď otevřených zahrádek a občané řeší spoustu otázek. Já ještě maličko zrekapituluji, jak jsme s tím očkování proti COVID-19 vlastně začali a jak doposud probíhalo. Všichni si asi vzpomínáme na tu určitou radost, která zavládla, když koncem roku 2020 se očkování proti COVID-19 konečně fakticky v České republice rozběhlo, ale na druhé straně také velké zklamání, které potom jsme zažívali v těch prvních týdnech a bohužel nakonec měsících roku 2021, kdy se ukázalo, že strategie očkování, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, byla velmi bezzubá a neobsahovala spoustu důležitých logistických kroků, tak aby to očkování probíhalo pokud možno bez větších problémů. Samozřejmě je to potřeba zasadit do kontextu celoevropského problému, což byl nedostatek vakcín. Ale i tady z hlediska strategie České republiky ve smyslu objednání jednotlivých typů vakcín tak, abychom dokázali pokrýt jak očkovací centra, tak potřeby praktických lékařů, nebyla z našeho pohledu nastavená ideálně. Přesto jsem přesvědčen, že hlavně ta vlastní strategie, to znamená nachystaná logistika toho očkování, byla v naší zemi připravena nedobře. To už ale v tuto chvíli nezměníme. A to jsou ty praktické dopady toho, že ještě je co zlepšit na fungování očkování v naší zemi. Jak už jsem řekl, velkým problémem na začátku celé fáze očkování byl nedostatek očkovacích látek a také vlastně jejich struktura. To znamená, že jsme měli některé očkovací látky, které ale nebyly využitelné v té době u praktických lékařů, a to samozřejmě přinášelo spoustu problémů. Teď se ale dostáváme pomalu do možná opačné fáze, když budeme mít dostatek očkovacích látek, ale není jistota, že budeme mít dostatek občanů, kteří se budou chtít nechat očkovat. Ale k tomu se dostanu ještě dále. My jsme si připravili souhrn otázek, které bych chtěl adresovat novému panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který vlastně stál na začátku přípravy očkování, pak vlastně tu finální fázi přípravy už převzali jeho nástupci, ale dneska se do pozice ministra zdravotnictví vrátil a bude to mít v tuto chvíli na svých bedrech. Takže pane ministře, já vás teď seznámím s otázkami, které bychom rádi, abyste nám zodpověděl. První otázka směřuje k organizaci očkování, kdy v tuto chvíli, jak už jsem tu řekl, nám to probíhá na několika úrovních: velkokapacitní očkovací centra, menší očkovací centra a praktičtí lékaři. A je třeba jednoznačně říci, jak tato kapacita, která pokrývá velké počty očkovaných, bude nahrazena. Je tady pak další praktický problém a to je personální zajištění ze strany nemocnic.
Prosím o klid! Máte slovo.
Takže v tomto směru samozřejmě platí to, že jsem rezignoval. A určitě se jakkoliv nehodlám nadále angažovat v Krajské zdravotní.
Já velmi děkuji panu ministrovi za odpověď, která je podle mě úplně uspokojivá.
Nikoho dalšího nevidím. Je nějaký návrh na usnesení? Máte slovo, pane ministře.
Pokud jde o ten celý proces, z mého pohledu očkování probíhá dobře. Ta situace funguje dobře. Bezesporu to bude spojeno i se zavedením covid pasů, což je nějaké téma, které nás určitě čeká. Vím, že tady byla debata o zavedení covid pasů v úterý v Poslanecké sněmovně. My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný. Vycházíme v tomto směru i z nařízení, které bylo přijato. Pokud jde o červen, očekáváme, že za celý červen se budou pohybovat okolo 600 tisíc týdně, pokud jde tedy o vakcínu Comirnaty, na kterou primárně tedy spoléháme v tom objemu. Pokud jde o Modernu, tam očekáváme v červnu, že bude docházet do České republiky zhruba 70 až 80 tisíc dávek týdně. Dodávky zatím nejsou známé u společnosti AstraZeneca a u Janssenu, tedy to jsou zkrátka vakcíny, kde zatím bohužel neznáme dodávky více jak 14 dní dopředu. Samozřejmě platí to, že byli zapojeni praktičtí lékaři, byť také s problémy v rámci jednotlivých regionů, které možná nejsou vždy dány pouze tím centrálním systémem, ale spíše možná i ochotou některých praktických lékařů třeba očkovat. Je domluva na tom, že všeobecným praktickým lékařům bude napřímo zavážena vakcína Moderna a do očkovacích míst bude alokováno jen množství potřebné na doočkování druhých dávek. A bude určitě nutné, aby zkrátka praktičtí lékaři maximálně tohoto využili a očkovali své pacienty, zvali je na očkování. Takže v tomto směru si myslím, že ta komunikace může probíhat i mimo rámec tohoto bodu. My máme předpoklad takový, že ta velkokapacitní centra by měla být udržena minimálně do srpna. Já jsem připraven s nimi maximálně komunikovat. Nikdo je k tomu nemůže reálně donutit. Zejména, znovu říkám, spíše o té budoucnosti po ukončení právě těch velkokapacitních center. Takže v tomto směru si myslím, že to je to, co i lidé očekávají zejména před tím letním obdobím, které nás čeká. Ale obecně vyšetřování protilátek se nedělá. Ono se nedělá prakticky u žádného onemocnění. Takže to je určitě debata, která se povede na té odborné úrovni, a určitě ji budu rád diskutovat i s vámi. Vím, že se to diskutovalo i na půdě výboru pro zdravotnictví. Takže toto skutečně by mělo být číslo, kde jsou jak ti čekající na první termín, tak i na druhý termín. Pravdou je, že obecně teď skutečně nabíhají více druhé dávky. Ale pravdou je také to, že zkrátka není explicitně dána kontraindikace ani pro těhotné, ani pro pacienty s astmatem. Nechci tady říkat, kdo co řekl v minulosti, nebo neřekl. Prostě pokud máme každý týden proočkovat sto tisíc lidí, tak to není úplně malý počet. V tomto směru fungují velmi dobře operátoři na lince 1221, kteří jsou v tomto směru schopni lidem pomoci.
Pane ministře, já jsem čekal, jestli dokončíte větu, ale vy jste tak nadechnutý, zřejmě z toho, jak máte praxi, že se to protahuje. Je 13 hodin, bohužel vás budu muset... Vy si vystačíte opravdu dlouho s dechem.
Ale já je budu požadovat. Budu je požadovat na mítincích, budu je požadovat všude tam, kam se dostanu. To je jedna věc.
Přeji hezké poledne.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, já se omlouvám, ale skutečně nechci projít covidem. Nechci, vím případy, kdy naprosto zdraví lidé, a mladší než jsem já, po týdnu prostě odešli na covid. A myslím si, že by to neměl zkoušet nikdo. My jsme začali a od začátku jsme stavěli ten očkovací systém na prakticích. Chvilku za minulého pana ministra jsme tam měli jako Zlínský kraj problém, ale vyřešilo se. Hovořila o tom paní kolegyně Aulická Jírovcová. Lidé mají určitě právo vědět, pokud jsou nějaká rizika. Já tady musím říct ještě jednu věc. A je to tak v pořádku. No, to je pěkná demagogie, protože odvozovat od toho, že protože tato věková skupina byla ta, která byla nejvíce vakcinovaná, že tedy lidé, kteří v této skupině zemřeli, zemřeli na vakcínu, to prostě není pravda. Myslím si, že to je nebezpečné. Každý politik by měl nést plnou zodpovědnost za to, co říká, protože jeho slovo má váhu vždycky, ať si to myslíme, nebo ne. Náš zdravotnický systém je skvělý, skutečně dokázal tu pandemii zvládnout, zvládá v této chvíli i celý ten očkovací systém a já věřím tomu, že už se nebudou opakovat další vlny, že se bude moct naše zdravotnictví vrátit k té běžně dostupné péči, která je vysoce kvalitní, které si opravdu vážíme.
A dneska to bylo 36 tisíc. Zvětšují se ta čísla. A je mi skoro jedno, jaká výmluva nebo jaký důvod se použije. To by chtěl slyšet od staronového pana ministra, protože opravdu já nechci kritizovat, ale to mi opravdu vadí. Jsou to čísla Ministerstva zdravotnictví, já jsem si je nevymyslel.
To jsou orgány, které bez nároku na mzdu odvádějí obrovský kus práce. Přístrojová komise je typickým orgánem a odborné společnosti v přístrojové komisi, a nejenom ty, zohledňují právě personální využití přístrojů. Ta nemocnice, která si ho chce koupit nebo to zařízení slibuje, že má dostatek personálu, a je to přitom lež. Proto je potřeba, aby ta rozhodnutí padla co nejrychleji, aby bylo vůbec možné naplnit obsah toho projektu a včas dodat přístrojové zařízení, tak jak si to ty jednotlivé projekty zasluhují. Tedy nezapomeňme na to, aby se nestalo, že pak bude na všechno málo času a nebude možné dodat přístroje.
Nevidím ani nikoho z místa, rozpravu končím. Ještě přečtu došlou omluvu pana poslance Holomčíka z jednání z pracovních důvodů na celý dnešní den. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem ho na začátku tohoto bodu již zmínil, tak teď bych to jenom shrnul. To probíhá a děje se to. - Což pan ministr zdravotnictví řekl, že není problém. Informovala Poslaneckou sněmovnu o kritériích, na základě kterých budou vybírány jednotlivé projekty. - Což jsme se bavili, že je ve shodě. Informovala Poslaneckou sněmovnu, jak bude zohledněno při výběru, jak intenzivně jednotlivá zařízení byla zapojena do péče o nemocné s covidem. - Myslím si, že je to kritérium, které by mělo pomoct krajům a i dalším nějakým způsobem řekněme, když to řeknu, nepáteřní zdravotnická zařízení z některé části neříkám eliminovat, ale upřednostnit, nebo neupřednostnit. A konečně poslední bod: Informovat Poslaneckou sněmovnu, jak budou řešeny zásoby Regeneronu ve FN Brno a FN Motol. - Protože pokud nebudou vyřešeny, tak v podstatě nejsou schopny mít finanční prostředky na spoluúčast.